Opět se o tom píše ve zprávě. Co tedy říci na závěr? A pochopitelně takové zprávy, co tady předkládá vláda, naše hnutí SPD v žádném případě nemůže podpořit.
Je 13 hodin, přerušuji jednání tohoto bodu. Pouze pro pořádek a určitou kultivaci prostředí v Poslanecké sněmovně připomínám, že stejně tak jako já vás oslovuji pane poslanče Okamuro, bych ocenil, kdybyste neříkal Bělobrádek, Sobotka a Babiš, ale pan vicepremiér, premiér případně ministr financí.
Nemám žádné přihlášky, tak ji také končím.
Děkuji, pane předsedo.
Děkuji, pane zpravodaji. Budeme hlasovat o navrženém usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím znovu pana ministra obrany.
Děkuji, pane předsedo. Naše působení na Islandu vychází z pravidelného požadavku Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě a bylo dlouhodobě plánováno, na rozdíl od našeho působení na Islandu v loňském roce se tedy letos nejednalo o nasazení mimořádné. Jedná se již o třetí působení sil a prostředků resortu obrany v rámci alianční ochrany vzdušného prostoru Islandu.
Děkuji, pane zpravodaji. Prosím pana předsedu Stanjuru.
Já mám jen obecnou poznámku.
Děkuji. Závěrečná slova? Nejsou třeba. Budeme tedy hlasovat. Kdo je proti? Prosím opět pana ministra obrany.
Děkuji, pane předsedo. Materiál obsahuje informace o nově plánovaných cvičeních ozbrojených sil v tomto roce. Tímto vám děkuji za pozornost.
Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Antonín Seďa.
Já vám děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. V tom případě končím všeobecnou rozpravu a rovnou přistoupíme k podrobné rozpravě. Končím podrobnou rozpravu. Návrh usnesení byl přednesen a já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Táži se, zda jsou zde nějaké nejasnosti v programu. V tom případě otevírám další bod dnešního jednání a tím je
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o projednání sněmovního tisku 806 volebním výborem.
Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku neeviduji. V tom případě končím všeobecnou rozpravu. Pane zpravodaji?
K tomu projednávání. Děkuji.
Já vám děkuji. A nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Já vám děkuji a táži se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. V tom případě končím podrobnou rozpravu. I zde se táži, zda chcete závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě přistoupím k hlasování. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Já konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Tím končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod a tím je Předloženou zprávu projednal hospodářský výbor. Prosím zpravodaje poslance Jiřího Valentu, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji. Já vám také děkuji. Ještě počkejte, je důležité, abyste na toto usnesení ještě odkázal v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Není tomu tak. Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Končím podrobnou rozpravu. Eviduji žádost na odhlášení. Já vás tedy odhlásím. Požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami před hlasováním. Kdo je proti návrhu?
Předseda Kontrolní rady Technologické agentury České republiky předložil řádně zprávu o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury za období 2015 spolu s hodnocením plněných úkolů. Současně bych chtěla upozornit, že součástí tohoto bodu jsou dvě usnesení, čili v rámci jednoho bodu bychom hlasovali o dvou usneseních, která načtu v podrobné rozpravě.
Já vám také děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku neeviduji, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. V tom případě přistoupíme k podrobné rozpravě. A druhé usnesení z výboru pro vědu, výzkum, kulturu, mládež a tělovýchovu? Budeme hlasovat zvlášť, ale je důležité, aby v podrobné rozpravě zazněl návrh i druhého usnesení.
Dobře. Prosím, abychom každé z těchto usnesení hlasovali zvlášť.
Já vám děkuji, paní zpravodajko, a táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou žádost nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 245, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro návrh 113, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Konstatuji, že oba návrhy usnesení byly schváleny. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu. V tom případě přistoupíme k rozpravě podrobné a já vás požádám, abyste načetl návrhy usnesení.
Děkuji.
Děkuji. Dále do podrobné rozpravy? Zeptám se na závěrečná slova. Nejsou třeba. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím opět pana ministra obrany.
Děkuji, pane předsedající. Česká republika se v uplynulém roce významně angažovala, jak patrně všichni víte, především v Afghánistánu v misi Resolute Support. Na Balkáně jsme nadále působili v rámci velitelství alianční operace Joint Enterprise v Kosovu a mise Evropské unie Altea v Bosně a Hercegovině. Nadále jsme v roce 2015 samozřejmě také působili na Sinajském poloostrově, což je, musím říci, mimořádně kvitováno, i v těch protipirátských, řekněme, jako je Atalanta. Máme tři vojáky na velitelství mise EU Sophia v Itálii. Česká republika měla na svém území připraveny síly a schopnosti pro případnou aktivaci pohotovostních sil NATO a OSN. V rámci pohotovostního systému OSN se pak jednalo o 50 osob. K nasazení těchto jednotek ale nedošlo.
Děkuji, pane předsedo. "Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o nasazení sil a prostředků Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2015, sněmovní tisk č. 835, vzala na vědomí."
Děkuji a otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji.
Závěrečná slova? Není zájem, budeme tedy hlasovat. Ptám se, kdo je pro.
Děkuji za slovo. Jedná se o jedno nové cvičení a upřesňující informace o pěti cvičeních, která již byla vládou schválena a u kterých došlo během jejich přípravy ke změnám některých atributů přesahujících schválený rámec. Reagují také na možnosti a požadavky nebo nabídky našich partnerů.
Pane předsedo, děkuji.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu.
Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 27. října 2016 na 50. schůzi Poslanecké sněmovny a všeobecná rozprava nebyla otevřena. Táži se, zda je přítomna paní poslankyně Dobešová, abych jí udělil slovo? Není přítomna.
Vážené dámy a pánové, podívejme se na kompletní vyčíslení peněz, které vydává vláda na migranty. Opět na úkor peněz pro naše české občany a proti vůli většiny z nás. A já znovu opakuji, že naše Hnutí svoboda a přímá demokracie - SPD je jediným subjektem ve Sněmovně, který prosazuje - Říkáme jasně, peníze našim lidem, ne migrantům. Z dalších informací vyplývá, že celkově sečteno jeden migrant stojí Českou republiku jen v úvodní fázi přijetí v průměru 69 tis. korun, přičemž Evropská unie uplácí českou vládu dalšími penězi. Náklady na integraci se tak pohybují v miliardách korun ročně. Vidíme to na zkušenostech již nejen ze západní Evropy. Absolutně šokující je například to, že organizace s názvem Poradna pro integraci dostala více než 7 mil. korun na podporu zaměstnanosti a samostatné výdělečné činnosti žen z tradičních muslimských komunit žijících v České republice. Je tato vláda normální? Co k tomuto jednání vlády více dodat? Já znovu zopakuji, že organizace s názvem Poradna pro integraci dostala více než 7 mil. korun na podporu zaměstnanosti a samostatné výdělečné činnosti žen z tradičních muslimských komunit žijících v České republice. A pak tady slyšíme, že jakýsi Klub Hanoi ještě dostává peníze na integraci cizinců. Jsem rád, že také zpráva přímo potvrzuje pravdivost politického programu našeho Hnutí svoboda a přímá demokracie - SPD, když se ve zprávě jasně říká, že je fakticky nemožné integrovat do naší společnosti tak velké množství cizinců z kulturně odlišných zemí. Sobotkova vláda je ale hluchá a slepá, nadále přijímá do České republiky africké a arabské migranty. Ale zpátky ke zprávě. Pozoruhodné jsou další údaje, které opět potvrzují to, co po celou dobu říkám. Zajímavé je, že na předních místech ohledně napomáhání nezákonné migraci figurují také občané Švédska, přičemž sama policie uvádí, že podle jejich jmen lze usuzovat na jejich arabský původ.
Tolik asi moje odpověď.
Děkuji. Je tomu tak.
Děkuji za slovo. Pan ministr opět nezklamal a vede stále stejnou řeč. Ale na závěr. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedo. U příležitosti otevření dálnice pan ministr uspořádal slavnostní večeři pro tisíc hostů v prostorách tunelu Prackovice a Radejčín.
Slavnostní otevření posledního úseku, jak jsme se teď dozvěděli od mého předřečníka 17. prosince, očekává nejen celý ústecký region. Naposledy jsem vás zde interpeloval ve věci půdních sesuvů geologicky nestabilního území. Na Ústecku se hovoří o tom, že sdružení firem, které dálnici staví, EUROVIA, Metrostav, MP CZ Berger Bohemia, je ve sporu s Ředitelství silnic a dálnic o zaplacení zhruba miliardy korun dluhu vůči stavařům. To by v konečném důsledku znamenalo, že se po dálnici nebude smět jezdit.
Děkuji. Prosím pana poslance Procházku a připraví se paní poslankyně Matušovská.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, byl jsem osloven zástupci odborů Policie České republiky v Karlovarském kraji ohledně problematiky platů policistů. I přes úpravu stupnice platových tarifů pro rok 2017, kdy došlo k dorovnání na úroveň roku 2010, je nadále současný stav vývoje služebních příjmů policistů velmi závažným problémem. Nástupní plat policisty je v současné době 18 560 korun hrubého. Firmy rovněž nabízejí mnoho benefitů, které bohužel u Policie ČR nejsou. Z těchto důvodů současné navýšení platových tarifů a navrhované změny v zákoně o služebním poměru je nedostatečné. Uvědomujete si, jaká jsou rizika spojená s podfinancováním příslušníků Policie ČR? Naše společnost nežije ve vakuu a věci jako terorismus, nelegální migrace, útoky na policisty jsou stejně reálné jako v řadě jiných evropských měst. Děkuji za odpověď.
Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, vážený pane nepřítomný ministře, nedá mi to a musím jako poslankyně za Pardubický kraj otevřít znovu problematiku bývalého dětského výchovného ústavu. Narážím na převod budovy na Vězeňskou službu. Jak mají tito lidé věřit ministrovi vlády České republiky, který je ve svých výstupech schopen popřít sám sebe i to, co veřejně řekl?
Také děkuji. Prosím pana poslance Koubka a po něm pan poslanec Karamazov.
Děkuji, pane předsedo. Mám interpelaci na pana ministra zahraničí pana Zaorálka. Vyvíjelo Ministerstvo zahraniční tlak na oddělení zahraničních styků Ministerstva kultury, aby vydalo souhlasné stanovisko s vývozem Slovanské epopeje k uskutečnění výstavy v tokijském národním muzeu umění? Dává snad Ministerstvo zahraniční přednost tržním kritériím vývozu kulturní památky v případě vysokého rizika jejího dalšího poškození během výstavního turné po Asii? Jedná se nejen o Japonsko, ale i o Čínu. Údajně se jedná jenom o 100 tisíc eur. A konečně za třetí.
Děkuji.
Vážený pane ministře, na 50. schůzi Poslanecké sněmovny jsem se vás dotazoval na váš názor na zachování minimální výměry honiteb. V souvislosti s nově připravovaným zákonem o myslivosti mi dovolte zmínit další stokrát omílané úskalí, a sice odpovědnost uživatelů honiteb, tedy zejména mysliveckých spolků, za škody způsobené zvěří.
Takže si myslím, že toto průměrný stavební dozor měl upozornit a měl prokázat.
Vážený pane ministře, Ministerstvo zdravotnictví zrušilo rozhodnutí o vítězi tendru na provoz stanoviště letecké záchranné služby v Ústí nad Labem. To měla podle dřívějšího rozhodnutí obsluhovat slovenská firma Air - Transport Europe. Konkurenční DSA ale zakázku napadla u antimonopolního úřadu kvůli údajně nízké ceně. Jak chcete tuto nemilou situaci řešit? O tomto problému se mluví již dlouho, takže jste určitě musel mít při přebírání Ministerstva zdravotnictví nějakou vizi. Já se ptám jakou. Leteckou záchranku bude na území Ústeckého kraje od ledna zajišťovat Policie České republiky svým vrtulníkem z Prahy, případně zaskočí vrtulníky z Plzně nebo z Liberce. Policejní vrtulník může přistávat na heliportu na objektu ústecké Masarykovy nemocnice. Promiňte, ale ve mně tyto záskoky moc jistoty pro občany Ústeckého kraje nepřinášejí. Můžete mé obavy nějak rozehnat?
Kolega Holeček byl úsporný ve své otázce. Pan ministr tedy nebude muset odpovídat písemně, ještě to udělá ústně.
Dobrý den, pane kolego. Tam okamžitě startuje nejbližší volný vrtulník, což je v tomhle případě Liberec. Takže ta zaměnitelnost v rámci republiky, a pan generál Malenický na to má krásné kružnice, které se vzájemně protínají, tak ta je zajištěna.
Děkuji panu ministrovi. Takže v tom případě poslední interpelace pana poslance Ludvíka Hovorky.